A když ne, tak byste mohli říct, přece ta opozice se s námi nebaví, my jsme se snažili. A někde bychom prostě třeba dosáhli i kompromisu, který bychom třeba i podpořili. To je přece o té debatě. A i kdybychom to nepodpořili, tak bychom to nebrzdili. Řekli bychom si svoje, uplatnili bychom si svoje pozměňovací návrhy a procházelo by to řádným legislativním procesem. Nehrálo vám do karet víc věcí.
Poprosím kolegyně a kolegy, nechte paní poslankyni přednést její projev v důstojném prostředí. Prosím. Jenom avizuji, že tedy ve 20 hodin bude hlasování. Prosím, ujměte se slova.
Ty důvody jsem vám chtěl sdělit v tom svém strukturovaném rozhodnutí, v tom svém strukturovaném projevu, ale čas na něj není. Takže opravdu tomu věřím. A doplňuji k tomu jeden kontext, který tady nepadl. Přijde sedm nových soudců, a jako právníci to máme, to tipování, o to těžší. Takže já věřím tomu, že vláda připravila, odůvodnila návrh zákona správně. Věřím tomu, že legislativní proces, který v tomto týdnu zažíváme, probíhá v souladu s těmi ústavními principy, které jsou vymezeny judikaturou Ústavního soudu. A ještě jednou čestně v té poslední minutě nabízím rozumnou sázku o to, že testem ústavnosti návrh zákona projde.
A další s přihláškou je paní poslankyně Mračková Vildumetzová, která se byla zde osobně omluvit. Takže bude zařazena na konec programu. Dobře. Prosím, máte slovo.

A to je přesně to, oč tu nyní běží.

Přitom stejné strany pětikoalice samy používaly obstrukce v době, kdy byly v opozici.

Černá se mění na bílou a naopak. Vystrčil z ODS označil nový vyhlášený nouzový stav jako protiústavní. Pro mě není právní stát jen slovo. Jak se nyní ukázalo, opak je pravdou.

To snad nemyslíte vážně? Opravdu si myslíte, že vám všechno projde?

Jestli je naše země v souvislosti s valorizací důchodů v nebezpečí, pak jedině pro neschopnost ministrů Stanjury, Jurečky a potažmo i celé vlády. Jestli je naše země v nouzi, pak je to nouze politická.

Teď už jí nezbývá moc času do 22. března, a tak si vymyslela stav nouze. A neštítí se ho obhajovat důvody značných hospodářských škod, které státu bez přijetí návrhu snížení valorizačních důchodů hrozí.

Děkuji za pozornost.
Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Ryba, a stejná otázka?
Vážená paní předsedající, vážený, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Včera jsem se chtěl podrobně věnovat tomu, zda jsou splněny podmínky pro trvání stavu legislativní nouze. Bohužel jsem byl krácen na svých právech a svůj proslov jsem probrat nemohl. Nicméně udělám malou vsuvku. Paní předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav legislativní nouze, a to na dobu určitou od 20. února do 23. března letošního roku. V této chvíli ani nevíme, které všechny zákony chce v tomto mimořádném režimu, nebo obdobném či prodlouženém, projednat. Dnes chce vláda projednat vládní návrh zákona, kterým bere důchodcům velkou část již zákonem stanovené valorizace. Nicméně na sociálních sítích pan ministr vnitra požádal předsedkyni Sněmovny, nebo objevila se informace, že požádal předsedkyni Sněmovny o zařazení k projednání dalšího zákona, tentokrát o korespondenční volbě ze zahraničí. A já se ptám - tento zákon bude taktéž projednáván ve stavu legislativní nouze? Aby snad opozice do toho nemohla moc mluvit? Jsme dneska trošičku dál. Já jsem se připravoval a objevil jsem na Twitteru článek, rozhovor ústavního právníka pana Marka Antoše, který na Twitteru dne 21. února uvedl - cituji: Podle článku 6 ústavy vycházejí politická rozhodnutí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním.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
Skutečným důvodem pro použití legislativní nouze, a vláda se tím ani moc netají, je zabránit opozici blokovat tento návrh zákona. Pokud bychom připustili, že z takovéhoto důvodu je možné vyhlašovat legislativní nouzi a zkráceně projednávat návrhy zákonů, pak legislativní nouze přestane být něčím výjimečným a stane se normálním pravidlem, jak umlčet opozici, zrychleně přijímat vládní návrhy zákonů. Lednové zrychlení inflace ve srovnání s prosincem loňského roku nebylo žádným překvapením. Vláda sice při zdůvodnění použití legislativního stavu nouze uvádí hrozbu značných hospodářských škod, o skutečných důvodech a motivech užití tohoto instrumentu však mlčí. Takový postup Ústavní soud již v minulosti označil za nežádoucí a protiústavní. Podle Ústavního soudu je nutné důvody vyhlášení stavu legislativní nouze posuzovat s ohledem na dobu rozhodování a množství informací, které byly v době rozhodování k dispozici. Je nutné přihlížet také k intenzitě důvodů k vyhlášení legislativního stavu nouze ve srovnání s omezením dotčených ústavních principů. Tyto důvody nesmějí být svévolné a musí být postaveny na konkrétně vyčíslené výši škod, pokud by navrhovaný zákon nebyl co nejdříve přijat. To je, kolegyně a kolegové, na celé věci absurdní. Důvodem pro přijetí zákonných opatření v režimu zkráceného legislativního procesu nemůže být ani argumentace vlády, že státní rozpočet se zákonnou valorizací nepočítá. To přece nemůže mít jiné vysvětlení, než že vláda při přípravě rozpočtu selhala a skrytě počítala s tím, že na konci února vyhlásí legislativní nouzi a valorizaci sníží. Uplatnění institutu legislativní nouze za předpokladu, že státní rozpočet již s navrhovanými změnami počítá, však nemůže být v souladu s ústavními principy pro legitimní užití stavu legislativní nouze. Je pravda, že opozice předem avizovala, že snížení valorizace důchodů, s tímto nebude souhlasit a bude to blokovat, ale ani toto nemůže být argument pro užití legislativní nouze. Ústavní soud svým rozhodnutím stanovil mantinely pro politická rozhodnutí, když restriktivně vymezil situaci, za které by měl být příště institut legislativní nouze použit. Tato restriktivní rozhodnutí jsou hranice, kterými Ústavní soud vyjádřil nadřazenost ústavy nad všemi ostatními okolnostmi ovlivňujícími takovéto rozhodování. Tím do jisté míry omezil autonomii parlamentu při využívání stávajících procedur a vytváření procedurálních zbytností. O protiústavnosti návrhu však nesvědčí jen procedurální otázky či okolnosti jeho případného schválení. Snížením valorizace penzí dochází k odnětí nabytých práv a k zásahu do legitimního očekávání oprávněných osob. I to Ústavní soud nepochybně vezme v úvahu při posuzování tohoto zákona. Vy jste omezili nás řadové poslance. Jsem přesvědčen, že toto je evidentní porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu, a já se cítím být krácen na svých právech demokraticky zvoleného poslance. Toto je významný důvod, proč budu hlasovat proti projednání sněmovního tisku 392 ve zkráceném jednání.
A nyní může přistoupit k pultíku další přihlášená, paní poslankyně Věra Adámková.
To znamená, že se všem měří stejně stejným metrem, nikdo se nediskriminuje ani v té pomoci, která tenkrát, ano, skutečně byla plošná, protože byla zastavená ekonomika v České republice. Škodovka stála několik týdnů, lidé zůstávali doma, děti nechodily do škol. My jsme chodili v rouškách, tak jak jsem to tady popisoval. No a samozřejmě, že ten rozdíl mezi tady touto podporou a tím, co chystáte vy, je markantní. Já si pamatuji, když jsme tady jako přílepek měli k jednomu zákonu za minutu dvanáct načten pozměňovací návrh Marka Bendy, který snižoval daně v oblasti hazardu, pravděpodobně pro nějakého koaličního kámoše, který provozuje nějaké hazardní hry nebo kasino, nebo nevím, pro koho to bylo, a určitě se k tomu ještě budeme vracet, poněvadž k nám pluje legislativa, která bude ty hazardní hry měnit v takzvaných asi třech kategoriích. Tak já sám jsem zvědavý na ty poměry, komu ty daně budete tady z těchto neřestí zvyšovat a která ta kategorie naopak bude tou, kde to naopak budete někomu, nějakému vašemu asi kamarádovi, snižovat. Takže já sám jsem zvědavý a těším se na tu legislativu.
Děkuji.
Já nevím, jestli mu je to hodno, protože to, co řekl, je opravdu k pozastavení a k zamyšlení. Prosím vás, jestli nemáte rád kasina, já s tím nemám problém, tak dejte návrh zákona, zrušme kasina.
Já jen poukazuji na to, že rozpočtové možnosti každého státu, i České republiky, jsou omezené, že nemáme rozdávat to, co nemáme, na co si nevyděláme, tedy to, co nám nepřiplyne z daňových výnosů. Jestliže už pomáháme, což v nějaké situaci je určitě ospravedlnitelné, tak bychom měli pomáhat těm nejslabším, těm, kteří to skutečně potřebují. Myslím si, že jestliže se pomáhá plošně pouze z toho důvodu, že je to jednodušší, že to lze jednodušeji vyplatit a zadministrovat, tak je to špatný důvod. Pomoc musí být těm slabým.
Nejprve pan poslanec Juchelka, připraví se paní poslankyně Balaštíková, pan poslanec Kasal a pan poslanec Králíček. Pane poslanče, prosím.
Já děkuji moc. Ale vy jste právník. A my tady pořád řešíme dokola jednu a tu stejnou záležitost, a to, zdali se skutečně nacházíme v té ústavně konformní rovině toho stavu legislativní nouze, zdali se tady skutečně nacházíme v té zákonné rovině té retroaktivity u novely zákona o důchodovém pojištění. A možná, že místo toho, abyste tady bych řekl útočil neustále na ty věci minulé, které byly tisíckrát různě už vysvětleny, tak já bych tady spíše očekával váš odborný názor tady na toto. To, co tady vytváříte, co děláte, že to dáte k Ústavnímu soudu? To opravdu vy všichni tady jako právníci si řeknete, jo, on to vyřeší ten Ústavní soud, všechno vyřeší Ústavní soud, můžeme to na něho přehodit. Samozřejmě my jsme zodpovědní nějakým způsobem, ale jsme nezodpovědní v těch svých rozhodnutích, protože to přehodíme na Ústavní soud. On nějak rozhodne, třeba to zpětně vyplatíme těm starobním důchodcům i s penále, však on to ten rozpočet nějak asi unese.
Další, paní poslankyně Balaštíková. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji. Prosím.
Děkuji, paní předsedající. Pane poslanče, vy tady hovoříte o tom, jak se pomáhalo plošně a těm ne nejslabším. Jak už to řekla kolegyně, můžete to tady předvést? Ale já se vás chci osobně zeptat, a já to uvedu trochu na osobní rovinu: Kde vy jste byl, když byla ta covidová doba?
Tak prosím.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
A hned na začátku chci uvést, že mám velký problém s tím, že tento návrh byl předložen s využitím stavu legislativní nouze, která tady byla včera poměrně na sílu potvrzena, a to z toho důvodu, že jsme v situaci, která podle mě z žádného hlediska legislativní nouzi neodpovídá. Nesouhlasím také s tím, že by existovaly podmínky pro projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání. Ale budiž, bylo to rozhodnutí vlády, my na to můžeme mít svůj názor, ale sama za sebe odmítám, abych jako poslankyně měla možnost tuto závažnou změnu projednávat pouze v omezeném čase a ve zkráceném jednání. Navíc musím říct, že to samostatné projednání změny, která se bude týkat pouze červnové valorizace, i přesto, že to tady bylo několikrát panem ministrem práce vysvětleno, považuji za nesystémový krok.
Žádná dohoda nebyla. Byla tam spousta dalších protinávrhů. Ale pane Okamuro, nebuďte demagog a není tady žádná dohoda.
Já si myslím, že nejsme nijak nabubřelí. Já musím říct, že kolega Nacher předložil konstruktivní návrh a ten jsme podpořili.
Nedovolila kolegům, aby předložili své protinávrhy. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že neměla vůbec o návrhu, aby došlo ke zkrácení lhůty a hlasování v 16 hodin, tak o něm vůbec neměla dát hlasovat. Já jsem ty důvody tady řekla, ona o mé námitce nedala hlasovat. To v žádném případě předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová nečiní. Je tady jasný důkaz toho, že paní předsedkyně nemá být předsedkyní Poslanecké sněmovny, protože ona musí respektovat jednací řád a musí postupovat v souladu s ním. A tady se jasně ukázalo, že ona nepostupovala záměrně a poslouchala vládní koalici. Ani z řad koalice, ani z řad opozice. Musím říct, že jsem tady byla v minulém funkčním období. Radek Vondráček v pozici předsedy Sněmovny si tohle nikdy nedovolil. Vždycky se snažil dohodnout. A to, co tady předvedla včera paní předsedkyně, je pro mě, troufnu si říct, na její odvolání. Ona nemá ve své funkci co dělat!
Říkám vám to naprosto jasně. Nebudu děkovat, protože vy jste jenom chtěli napravit to, co jste včera zkazili, zneužili jste k tomu našeho poslance a jeho protinávrhu, Patrika Nachera. A pane předsedo Okamuro, prostřednictvím pana místopředsedy, pokud jsem se dobře dívala, tak celé SPD včetně vás podpořilo protinávrh Patrika Nachera, takže prosím, odpusťte si tyto vaše invektivy. Nikoliv o meritu samém. A tam je náš názor naprosto jasný. Nikdy nic takového nepodpoříme!
Přeji hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Pokračujeme faktickými poznámkami. Přihlášena je paní poslankyně Ožanová, připraví se pan poslanec Flek.
Děkuji. Je mi líto, kolegové, že to tak říkám. Vrátím se ještě k tomu, jak včera řídila Sněmovnu paní předsedkyně. Já jsem to dneska před devátou hodinou říkala, ale vzhledem k tomu, že vás tady bylo tak málo v sále, si to dovolím zopakovat. Článek 26 Ústavy: Poslanec vykonává mandát samostatně. Takže podle mě neporušila paní předsedkyně jenom jednací řád. Porušila Ústavu České republiky. Tak takovou máme představitelku naší Sněmovny!
Připraví se pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo.
Já se vyjádřím krátce k tomu, co tady zaznělo i k Patriku Nacherovi, vaším prostřednictvím. Protože my jsme měli na výběr ve STANu volným hlasováním podpořit tři kolegy z vaší strany. A bylo to proto, že ty termíny, ty časy, které zde zazněly, nebyly obstrukční, dávalo to smysl. A pokud jsme měli volné hlasování a podpořili jsme Patrika Nachera, tak jsme pro to měli důvod. Takže nevidím důvod, proč i z vaší opozice zaznívá, že něco podělal. vaším prostřednictvím. Kdyby sobecky nevysosával čas ve Sněmovně, dostalo by se i na druhou stranu v opozici.
Pane poslanče. Jenom bych poprosila všechny, i včera se zde objevily některé hrubé výrazy, prosím z obou stran, abychom případně hrubé výrazy neopakovali. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, připraví se paní poslankyně Peštová.
Děkuji. Kolegové, kolegyně, já nechci hodnotit teď ten poslední výstup pana kolegy. Nechte to na nás, jak ohodnotíme vystupování Patrika. On chtěl prostě z toho minima, co vy nám chcete pustit, vytěžit maximum. A proto mě naprosto uráží a naprosto konsternuje vyjádření pana Michálka, který tady ještě jako světec říká: No, my jsme takový hodný.
Řídí, kontroluje a provádí důchodové pojištění vojáků z povolání. Obecní úřady rozhodují o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a kontrolují, zda zvláštní příjemce si plní stanovené povinnosti. Bylo by to ufinancovatelné bez problému, kdybyste přesunuli peníze k řádným a slušným občanům a nevyhazovali peníze na různé hlouposti, o tom jsem tady mluvil, které nic nepřináší slušným občanům. A platí, že dál budeme ze všech sil bojovat za to tady ve Sněmovně, a náš boj tady ještě nekončí. Znovu bych chtěl zopakovat, že poslanci hnutí SPD podali 102 pozměňovacích návrhů, 102 pozměňovacích návrhů, které chceme ještě zdůvodnit. Doufám, že nám to vládní koalice zdůvodnit nechá. Takže myslím, že jsem tady poměrně podrobně zdůvodnil ty důvody, proč SPD prostě zásadně nesouhlasí s tímto zákonem, který tady předkládáte, zásadně nesouhlasí s tím, abyste snižovali lidem tu slíbenou valorizaci důchodů. A ještě nekončím a budu samozřejmě dál bojovat za všechny slušné občany v České republice.
Pokračujeme a s přednostním právem je přihlášený pan předseda Marek Výborný. Máte slovo, pane předsedo.
Pane ministře, kolegyně, kolegové, protože ta diskuse k bodu Potvrzení podmínek pro projednávání sněmovního tisku 392 ve zkráceném jednání se nám opět košatí a ty důvody hlavně, které tady zaznívají, se opakují, my jsme tu debatu reálně absolvovali v těch zhruba 28 hodinách už včerejší den, tak já si tady dovolím potom přednést návrh, o kterém prosím, aby bylo dáno potom bezprostředně hlasovat. Cituji doslova: "Přílišná míra a šíře garance jednotlivých práv parlamentní opozici může vést k jejich častému nadužívání až zneužívání ze strany opozice, což může mít za následek oslabení či znemožnění efektivního výkonu moci vládnoucí většinou.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 Proto by nemělo docházet k přijímání takových rozhodnutí, která by fakticky znemožňovala výkon práv garantovaných jedné či druhé skupině."
Já na tom nevidím nic špatného. O tom budeme hovořit příště a tam rozhodně budeme potřebovat času mnohem více. Ale teď jsme prokázali, že jsme konstruktivní opozicí.
Já bych chtěla reagovat vaším prostřednictvím, paní předsedající, na pana poslance Lochmana. A musím říct, že by si to mohl možná se svými koaličními partnery vyjasnit, proč oni tenkrát byli zásadně proti.
Možná vy to máte jako práci. Já to mám jako veřejnou službu.